Je to špatně, pane ministře vnitra? Nebo pane ministře kultury? Tak pane ministře vnitra, pojďte sem na ten mikrofon a řekněte, že tito lidé si ty peníze nezaslouží! A to nemluvím o zdravotnících, lékařích, zdravotních sestrách... A takhle bych mohl pokračovat. Pan ministr vnitra tady opakovaně - protože to už použil v jednom televizním programu - lže. Říká, že pravice chce malý a slabý stát. Tak minimálně je to hluboké nedorozumění, pokud to není čistá lež. Pravice chce malý, ale silný stát! A ne stát, který leze úplně všude, a pak je samozřejmě slabý, protože chce řešit všechno a stát to řešit prostě neumí. Kde prokázal stát sílu v tomto detailu? My chceme malý, silný a fungující stát. Méně razítek, méně potvrzení, méně byrokracie. No tak neutratí. Budou investovat do vzdělání svých dětí, do bydlení, dají něco svým rodičům, něco jim koupí. My tak pyšní nejsme. My říkáme, že žádná vláda - poslouchejte mě dobře - žádná vláda, nejenom tato, žádná vláda neví lépe než občané, co s jejich penězi. A to je náš dlouhodobý postoj. Tak se samozřejmě nemůžete divit, že budeme hlasovat pro. Je tam významná kompenzace pro samosprávy, nebudou mít žádný problém příští rok, nedojde k žádnému utlumení investičních aktivit na straně měst a obcí. A je tam zvýšení základní slevy. Milí sociální demokraté, občanští demokraté, a nejenom občanští demokraté, v minulých měsících a letech několikrát předložili návrh na zvýšení základní slevy na poplatníka. Neomylně proti! Podle mě jste byli vedeni chybnou úvahou: čím hůře, tím lépe, ono to nakonec nedopadne, ti, kteří chtějí nižší daně, se toho leknou a budou hlasovat pro zachování stávajících daní. Znamená to, že projde sněmovní verze. Vždyť přece víme, jak jsme hlasovali pro sněmovní verzi.
A nikdo z vás to nebude mít ani po volbách! Protože to, co teď chcete schválit, je tak zoufale nekompetentní, že nikdo, jedinec, rodina, firma, nikdo by se takhle nezachoval! Každý z vás, kdyby se to týkalo vaší rodiny, tak nic takového neudělá! Nemůže to udělat! Protože dobře ví, že někde v dálce je ten exekutor. Volby jsou za rok, tak snad nás za to ti lidé budou volit. A až přijde ten exekutor, tak za to bude moct někdo jiný, nejlépe Kalousek. Já vám znovu říkám, že jestli pro tohle zvednete ruku, ať už v senátní, nebo v poslanecké verzi, tak se dopouštíte zločinu na našich dětech i na našich vnucích.
Tím více to platí pro naši zemi, malou a uprostřed Evropy. Obáváme se více a více o zdraví a životy svých blízkých. Potřebujeme víc než kdy jindy fungující, dostupnou a bezplatnou zdravotní péči. Potřebujeme dostupné, kvalitní a bezplatné vzdělávání. Naši senioři a seniorky v této náročné době potřebují více než kdy jindy péči, kterou jim dávají vedle jejich rodin také zaměstnankyně a zaměstnanci v domovech pro seniory, v neziskových organizacích zajišťujících péči v jejich domovech, v obcích a krajích. I zde potřebujeme dostatečnou síť takové sociální pomoci ve všech obcích, městech a krajích. Je to o důstojnosti každého člověka, na kterou má právo bez ohledu na to, jak má tlustou a penězi naditou peněženku. V době krize je osvědčeno nedělat zásadní změny v daňové oblasti, zvláště v kombinaci se snížením přímých daní. Stejně tak předchozí ekonomické krize ukázaly, že největší hrozbou je, že se chudí stanou chudšími a bohatí bohatšími. Ale co se jim ve skutečnosti nabízí? Takové informace jdou z terénu. Budete mít tedy skutečně více, anebo pořád stejně? Naopak se zcela zjevně sníží příjmy naší země. Bezplatná zdravotní péče, vzdělávání dětí, sociální péče pro seniory, ty nyní zajišťuje stát s kraji a s obcemi. Jak to vyřešíme? Žádný plán jsem neslyšela. Zřejmě zdravotní sestřičky a lékaři nedostanou na daních v této logice navíc nic. Shrnuto, s takzvaně nižšími daněmi se už teď začíná chytračit. Buď jim dá o to méně na platu zaměstnavatel, anebo o to víc v následujících měsících a letech zaplatí na hypotéce, protože ty zdraží, na potravinách, tam zapracuje inflace, a na poplatcích za zdravotní péči, vzdělávání a sociální pomoc, protože to k rovné dani patří. Je to druhá strana této falešné mince, o které se nahlas nemluví. Podotýkám, že toto nejsou mé osobní pocity.
Prosím, pane poslanče.
Já bych tady měl ohlásit takový střet zájmů, protože vedu jeden z menších odborových svazů. A kdo vlastně tedy tvoří tu střední vrstvu?
Už vám nedáme ani korunu! Já vás upozorňuji, že tyto informace ze strany podnikatelů, fabrik, ale také bohužel i obcí a krajů mám už dnes. A druhá věc, vaším prostřednictvím, pane předsedající, pane Stanjuro, bude těch 30 tisíc tomu hasiči a policistovi stačit na školné pro jeho děti, zdravotní péči zpoplatněnou a sociální péči?
Když mě sociální demokraté takhle vyvolávají, já rád odpovím. Pro ministra kultury, mám takový malý graf. My přece máme rovnou daň! Dvě rovné daně v České republice. Jmenují se zdravotní a sociální pojištění. To je zákon pro střední třídu! Ale to jsou ti, na kterých stojí naše veřejné finance! To jsou ti, na kterých stojí náš penzijní systém, na kterých stojí náš zdravotní systém, na kterých stojí zdravotní péče! Vy jste z toho celí jako zdivočelí, jak si to můžeme dovolit? Nebo máte pocit, že to tak není? Tak se podívejte, jak se platí sociální a zdravotní pojištění! Je to dvakrát víc. Ať platí jako mourovatí, ať nám dají svoje peníze a my už to moudře rozdělíme! Teď na ty otázky. Ta druhá: Nevím, proč by se mělo nějaké školné platit. Někdo navrhuje? Vy to navrhujete, sociální demokraté? Tak jednoduchá odpověď: Nic takového nehrozí. Ale to je věc rodičů, kam investují svoje peníze. Jestli zvolí veřejnou školu, nebo soukromou. Do toho nám vůbec nic není! No to bude snazší.
On říká, že my snižujeme daně a rozdáváme. Všimněte si té rétoriky. Pane ministře, my nic nerozdáváme, my jenom část peněz necháváme u lidí samotných. Vy už ty peníze lidí považujete automaticky za svoje! To nejsou vaše peníze, pane ministře! Stát má vybírat co nejmenší daně. Takové, aby zajistil základní veřejné statky a služby. To nejsou vaše peníze! Ty peníze lidi nejdřív museli vydělat, tak jim aspoň část z toho nechte!
On tu ukazuje dvě daňové skupiny. Ty nízkopříjmové a vysokopříjmové. Ta střední třída, ti učitelé, ti zaměstnanci ve Škodovce? Ti nás dneska nezajímají? Včera jsem šel po obchodním domě v Děčíně. Víte, tady vůbec neprobíhá diskuse o tom, co zajímá českého daňového poplatníka a tu střední třídu. Tu jsme úplně vynechali. My si tady ukazujeme nízkopříjmové a vysokopříjmové. A co ti uprostřed? Kdy se tady začneme bavit o tom, co uděláme pro českého podnikatele? Ta bohužel vypadla z repertoáru sociální demokracii. Já jsem v ní byl 30 let! Sociální demokracie měla 28, 30 %, když mluvila o lidech práce! A o čem mluví dneska?
Nyní vystoupí na faktickou poznámku premiér Andrej Babiš.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Takže jsem vás chtěl poprosit, jestli byste si to nenechali na příští rok, ty ideové střety, a že byste mohli hlasovat, abych mohl jít do práce! Takže se omlouvám, ale zkuste prosím hlasovat.
Nejdřív krátká reakce pro pana poslance Andreje Babiše - ne pro pana premiéra. Jste v práci, pane poslanče. Takže nevím, čemu se divíte. A abych odpověděl paní poslankyni Valachové prostřednictvím pana místopředsedy, ano, já myslím, že mnozí podnikatelé a zaměstnavatelé to přivítají, protože sníží tlak na zvyšování mezd, protože člověka zajímá čistý příjem. Ne hrubý nebo superhrubý, to si řekněme otevřeně. Což v těchto týdnech a měsících je velmi dobře. Protože máme přímé dopady pandemie na ty, kteří nemohou podnikat, kteří mají omezené podnikání, a také nepřímé tím, že je nižší poptávka. A jestli chceme udržet pracovní místa, tak není dobré zvyšovat náklady, které se zvyšovat nemusí, zaměstnavatelům a podnikatelům. To je poctivá odpověď. Ano, to je cesta, aby lidé měli víc peněz v peněženkách na úkor státu, ne na úkor svého zaměstnavatele.
A od zaměstnavatele, kterému odvádějí svou práci, nedostanou nic. Takže to je skutečně radostná zpráva. A druhá věc. No, školné, to opravdu my jako sociální demokracie nenavrhujeme. To jste navrhovali vy, Občanská demokratická strana. Stejně jako zdravotnické poplatky. A byl to celkový váš přístup, tak jak jste navrhovali rovnou daň. Spolu s rovnou daní jste navrhovali toto!
Já si dovolím také citovat ekonoma, Jana Mühlfeita. Ten na jedné z konferencí, které jsem se už kdysi dávno zúčastnila, řekl, že daně jsou téměř jedinou a nejefektivnější investicí střední třídy. Ono totiž všem těm kvalifikovaným dělníkům, řemeslníkům, učitelům, zdravotníkům, úředníkům a všem těm dalším, kteří se do střední třídy počítají, těm se totiž dobře žije, pokud žijí v tom, čemu se říká evropský sociální model. Jestliže mají zajištěnou zdravotní péči, a dneska si to uvědomujeme více jak jindy, jestliže jejich děti mohou jít studovat, aniž by musely mít našetřené na vysoké školné, jestli mají zajištěno bezpečí na ulicích a sociální systém, který jim pomůže, když se dostanou do problémů, ať už ztratí práci, nebo se stane cokoliv jiného. Budou muset šetřit, aby měli na platbu u lékaře, jenom si vzpomeňte, jak to dneska už vypadá u zubařů, aby měli na studium svých dětí a tak dále. Opakovala bych to, co už jsem v podstatě řekla. Pravice říká, nestrašte privatizací a zpoplatněním zdravotnictví a vzdělávání. Já bych ráda věřila, že tyto všechny systémy udrží tak dostupné pro každého, jak jsou dneska. Je mi to opravdu, ale opravdu velmi líto.
Tak prosím, pane předsedo. Omlouvám se, paní poslankyni Valachové.
Děkuji za slovo. Budu velmi stručný. Dámy a pánové, já vím, že je rozhodnuto, že tady je velká většina, která prohlasuje senátní verzi. A znovu opakuji, že z mého pohledu Senát selhal z hlediska rozpočtové odpovědnosti. Kdyby ležel na stole návrh, jak se sníží mandatorní příjmy státu o 100 miliard, a na druhé straně bilance ležel návrh, jak se sníží mandatorní výdaje státu o 100 miliard, nebylo by nadšenějšího podporovatele takového návrhu než já, ale to prostě není. Vy teď rozhodnete, že se sníží mandatorní, tedy každoroční, ze zákona, příjmy státu o 100 miliard, a na druhé straně nejsou absolutně žádné úspory. A ve vší úctě k návrhům ODS, no, já jsem některé z nich podpořil, papír snese všechno, ale kolegové, když škrtnete několik miliard z nemocenského pojištění a současně nenavrhnete změnu zákona o nemocenském pojištění, tak je to k smíchu! Tam žádné úspory nejsou. Ale pokud nezměníme ten zákon, a na to v tuhle chvíli nemáme většinu, tak to nemůžete deklarovat jako úsporu.
Díky zvýšení základní slevy je ten výsledek ještě příznivější. To znamená, i to je podpora těm rodinám, které mají čtyři a více dětí, aby i tyto rodiny mohly těžit z výhody snížení daní a byl to správný krok. Nabídli jsme 80 miliard úspor. Neomylně všechny možné úspory jste odmítli, tak se nám pak nedivte, že vaše slova o rozpočtové odpovědnosti nás spíš přivádějí k smíchu než k zamyšlení.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi za vystoupení.
Naopak bych připomněl dvě věci. To znamená, my na rozdíl od předsedy ČSSD říkáme ne slova, ale činy. Tady vyzvání telefon, Miroslav Kalousek. Tak já bych se rád dostal k tomu citátu pana předsedy ČSSD Jana Hamáčka, kde řekl na turecké ambasádě - cituji: "Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti." Tak, je to názor předsedy ČSSD, já s ním nesouhlasím.
Potom přednostní právo Lubomíra Zaorálka, ano?
Ve chvíli, kdy se takhle masivně snižují daně z práce, tak podle nás je potřeba hledat buď úspory, nebo nějaké jiné příjmy, jinak se ty veřejné rozpočty zhroutí.
Také vlastně chci reagovat na pana poslance Stanjuru, který mě upřímně udivil, protože on říkal: rozdáváme, všem dáváme, co je na tom špatného? Jako to mě opravdu ohromilo. Jako pane poslanče, my si půjčujeme peníze. My totiž, abychom pokryli ten deficit, my na to nemáme ani dnes už příjmy, my si to musíme půjčit. To se nám to dává všem, když nám půjčují. Ale jak dlouho? Takže tu lehkomyslnost, se kterou pan poslanec říká, že to je přece taková krásná věc, tu vůbec nechápu. A jenom, když on říká, že pořád nechápe, co se nám nelíbí. Chápete? To je to, co se nám nelíbí. Tady tenhle nepoměr, že totiž když se podíváte na analýzu, tak ta dneska říká, že desetina domácností byla dnes zasažena těžce tou krizí. To jsou ti dole, ti, co dostanou tak málo. A dokonce ještě jedna věc je zajímavá. Analýza ukazuje, že tato daňová úprava pomůže nejvíce Praze a bohatým regionům. Těm slabším, kterým bychom my měli pomáhat zase, ty necháme, ať upadnou ještě víc. Takže chápete? Tady vidíte to, co se mi nelíbí.
A měla bych prostřednictvím pana předsedajícího na něj dvě otázky. To znamená všech mezd. Ano, lze jim to vrátit. Ale jenom proto, že jim to sociální demokracie po pravicových vládách a jejich tupých škrtech od roku 2015 do roku 2020 přidala.
To znamená nerovnost, sociální nerovnost, vede k nestabilitě politické. A v této zemi je strašně důležité a bylo vždy důležité budovat sociální smír. Nám se to dařilo. A já se prostě bojím, že těmito kroky my prostě ty koleje posíláme jinam. A posíláme je do časů, kdy naopak se ukáže, že za těch pár stovek, které dneska lidé dostanou, si vyberou od nich... zítra si vybereme tisíce právě na té DPH, tisíce na tom, že budou omezovány veřejné služby, tisíce, o které zítra přijdou. Opakuji, za těch dnešní pár set přijdou zítra o tisíce. V tom je to podle mě špatně. A proto, jak jsem řekl, jsem velice nerad, že Modrá šance ODS se tady dneska tímto hlasováním, pokud bude úspěšné, vrací.
Pan poslanec Ondřej Veselý. Pardon, omlouvám se.
Dovolím si připomenout, že jsme nikdy superhrubou mzdu nepodporovali jako Komunistická strana Čech a Moravy. Byli jsme zásadně proti ní. Protože jsme měli ve svém programu zrušení superhrubé mzdy, s napětím jsme očekávali, kdy vláda naplní své vládní prohlášení a pokusí se najít nějaký model, ve kterém budeme schopni nejenom zrušit superhrubou mzdu, ale budeme také schopni těm lidem nabídnout řešení, které nebude na úkor samotného naplňování státního rozpočtu, na úkor rozpočtů veřejných, to znamená rozpočtů obcí a krajů, tak aby ty všechny tři rozpočty dýchaly společně. Včetně rozpočtů fondů, protože i těch se daňová politika týká. To všechno se musí při každém daňovém kroku zvažovat. Je sice jednoduchá, ale je devastující pro ekonomiku. Mohl bych se podívat na severské země na daňové sazby a na to, jaká pásma jsou tam, aby bylo to zatížení daní rovnoměrné, aby ti, kteří vytvářejí hodnoty, nebyli v podstatě těmi, kteří také jenom živí stát. To je podle mého soudu nejzásadnější. A také jsme očekávali při tom, když podpoříme kroky, které vedou k řešení současné pandemické krize, že vláda bude uvažovat v těchto dimenzích.